Takže tohle je strašně nefér! Takže si myslím, že vy jste to tady smíchal. A ohledně toho kompenzačního bonusu, tak to je také nefér, ale k tomu se když tak vyjádřím ještě v dalším vystoupení.
Mluvil jsem o kompenzaci výpadku daňových příjmů v okamžiku snížení daně z příjmu fyzických osob. A ještě předtím, než to do Senátu šlo, jsme to my tady navrhli jako opoziční poslanci a vy jste byli proti jako vládní poslanci! Takže já také zvyšuji hlas. Vy tady prostě lžete! A nebudu se tady nechat zkoušet, která města jsem navštívil. No tak kýváte hlavou, že ne. Nebylo to vůbec jednoduché, protože jsem bral vlastním primátorům, velkým městům, kde seděli primátoři ODS, a přesto jsme to udělali. To bylo díky tomu, že jsme zvýšili sazby DPH, takže obce měly dostat nominálně stejně. Ten byl zrušen, peníze se nechaly v rozpočtu, pak už nebyl žádný důvod nechat sníženou sazbu.
Tak pane ministře, to prohrajete. To prohrajete, protože vy opravdu mícháte dvě věci. Vy mícháte rozdělení rozpočtového určení daní mezi jednotlivá města, obce a kraje a výši rozpočtového určení daní, kolik finančních prostředků z toho balíku dostanou města, obce a kraje. Takže já vám to přinesu. Bylo to vždycky v návrhu rozpočtu, kde si to všichni prosadili. Pane ministře, já vám to přinesu černé na bílém. A říkám vám, že to prohrajete. To nikdy v historii neměly. Ale to jste jim nedal vy. To jim dala minulá vláda. Vy si pletete rozpočtové určení daní s kompenzačním bonusem, který byl v rámci covidu. To jsou dvě rozdílné věci, o kterých vy tady hovoříte.
Tak se domluvme. Máte na to dvě hodiny, tým vašich poradců také. Když říkáte tehdejší vláda, já úplně správně říkám naše vláda. Tak to prostě je. Tak ale neříkejte vaše vláda, když to byla naše vláda v té době. Tak se za to nestyďte. Moje i vaše. Druhá věc. O tom nikdo z nás nemluví. Já jsem říkal kompenzace za snížení daní při zrušení superhrubé mzdy. Návrh přišel ze Senátu. My jsme ten samý návrh dali ve Sněmovně, nebo podobný ve Sněmovně, a vy jste jako hnutí ANO hlasovali proti. A zákony fakt nemění vláda. Ani naše, ani vaše. Docela jednoduše. A jestli si někdo nepamatuje, že vlastně podmínkou horní komory ke snížení daní byla úprava podílu krajů, měst a obcí, no tak prostě zapomněl, ale tak to prostě bylo.
Mám dvě věci na srdci. Ta první je - pamatuji si, jak tenkrát odešel ten materiál ze Sněmovny, kde se zrušila superhrubá mzda, do Senátu. Druhá moje poznámka.
Snaží se tady povídat o tom, že jsem byla za stranu Zelených, tak bych jenom chtěla podotknout, že jsem byla nestranička.
Současně velice vítám, že příslušný garanční výbor doporučil bez dalšího jeho schválení.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a sice jako garančnímu výboru.
Je to vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů.
Myslím si, že upravuje velmi důležitou oblast, zejména v době, kdy zažíváme válečné konflikty, zejména na Ukrajině, kde dochází k poškozování kulturních památek.
Také děkuji. Nikoho nevidím, tak obecnou rozpravu končím. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Budeme pokračovat bodem číslo Z pověření vlády předložený návrh za pana ministra dopravy uvede pan ministr kultury Martin Baxa.
Pan ministr Kupka se omlouvá, požádal mne tedy, abych přednesl tento návrh. Návrh zákona je tedy předkládán opětovně a oproti původní předložené podobě obsahuje toliko dílčí změny. Jenom doplním, že hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění jím doporučeného pozměňovacího návrhu, jehož cílem je zmírnit právní úpravu provozování a řízení bezpilotních systémů v rámci spolku. Ministerstvo dopravy s uvedeným pozměňovacím návrhem souhlasí.
Děkuji pěkně. Pane poslanče, máte slovo. Otevírám obecnou rozpravu. První do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Ryba.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Při podrobném seznámení se s touto novelou jsem tam ale našel přece jen dvě chybičky. Ta druhá je spíše zpřesňující. O tom je v podstatě tento můj pozměňovací návrh.
Došlo již i ke shodě ministerstev, že v případě realokací půjdou peníze právě na mateřské školky, je to vlastně priorita této vlády. Takže děkuji za podporu a za pozornost.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Když jsme se dívali, jaké v tuhle chvíli jsou reálně možnosti a co je takzvaně ve hře, tak jen z výzev, které jsme na základní školství měli v současném programu IROP, zůstalo - to je to předchozí období - zůstalo nepodpořených 277 projektů za celkový objem 2,1 miliardy korun a o přípravě dalších projektů v území už víme. Pro vaši představu doplním, že během něho bylo podpořeno 315 mateřských škol, 1 051 základních škol bylo dovybaveno a zrekonstruováno a byly dovybaveny a zrekonstruovány odborné učebny v dalších 514 středních školách. Ta výzva bude 3,2 miliardy korun, ale já bych chtěl zdůraznit, že to nejsou tedy pouze jediné prostředky, které budou do tohoto segmentu směřovat. Nicméně tím neříkám, odkládejme toto o rok. Zde by měl stát přidat, zde by měl více zainvestovat do toho či onoho, a ve stejném momentě je kritika na celkovou výši schodku státního rozpočtu.
Také děkuji a nyní můžeme přistoupit k řádně přihlášeným do obecné rozpravy, kde je na prvním místě pan zpravodaj. Takže já ho vyzývám, může přistoupit k pultíku, a může se připravit pan poslanec Zdeněk Kettner následně.
Uvědomuji si, že Česká republika momentálně řeší jiné problémy, ale pokud chceme mít kvalitní české školství, musíme zastavit dlouhodobé podfinancování rozvoje školské infrastruktury, a proto děkuji, pokud se nějaké volné prostředky v dohledné době naleznou.
Také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Zdeněk Kettner a připraví se poslední přihlášený, pan poslanec Ivo Vondrák.
Zamezení dvojímu zdanění je doufám odstranění jen první z nich a další budou následovat. Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Končím tedy rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Kdo je proti? Hlasování číslo 48, přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 122, proti žádný. Návrh byl přijat. Znamená tedy, že jsme vyslovili souhlas s ratifikací smlouvy mezi vládou České republiky a vládou státu Katar. Přistoupíme k projednávání bodu číslo Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě v úterý 6. září na 35. schůzi. Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásili tito poslanci: Marek Novák a Marie Pošarová. Ptám se, zda chce pan poslanec pokračovat?
Nebudu vám ji úplně opakovat, spíše shrnu, co jsem řekl. Celý proces by se měl rozhodně etapizovat, což by poskytlo dostatečný čas na důslednou analýzu, zajištění zdrojů a řádný legislativní proces, ale taky by to zajistilo hladký chod digitalizace na přelomu roku, kdy mělo dojít k masivnímu rozšíření datových schránek. Jé, vy máte datovou schránku? Tak tady se podívejme, kde jsou mezery, protože na jednu stranu za stát chceme po lidech, aby měli datové schránky, aby se efektivně komunikovalo, na druhou stranu stát komunikovat neumí.
Proto si myslím, že pokud by vláda přišla s tím, že rozšíří počet ministrů, a vznikl by tam jenom vicepremiér pro digitalizaci, myslím, že bych byl poměrně rád a mohl bych pro zřízení DIA hlasovat. Já to chápu, že je to vaše priorita, ale prostě my některé věci vidíme jinak a myslím, že by se o tom mělo mluvit. Nechci tu opakovat ty finance. Jak jsem zmínil dřív, chtěl bych navrhnout prodloužení lhůt na 70 dní.
Pane ministře, můžete se ujmout slova.
Já bych chtěl jen zareagovat asi na dvě věci, velmi krátce. To je zcela zásadní. To je náklad třeba jedné změny v jednom systému. Proto takovéto věci bychom neměli hlasovat. A naopak připomenu, že jsem navrhoval už v té předchozí rozpravě zkrácení na 30 dní.
Děkuji, ano, tento návrh je také poznamenán. Pan zpravodaj má, pan ministr nikoli.
Následně bylo navrženo panem ministrem zkrácení lhůt o 30 dní, tedy na 30 dní. Následně dvě prodloužení - prodloužení o 20 dní na 80 dní a prodloužení o 10 dní na 70 dní.
Zopakuji, aby každý věděl, o čem bude hlasovat: budeme hlasovat o návrhu, který padl, a sice návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?
A aktuálně, když jsem se snažil dozvědět, jestli ten rozpočet je přesně daný, jestli víme, že to skutečně bude tak, tak jsem se dočetl v důvodové zprávě, že jde o hrubý odhad, že je možné, že se to ještě změní a že v dalších letech to bude možná více, možná méně. Pokud usnadní, tak na druhou stranu zřízení agentury a přesun této agendy do agentury podle názoru Ministerstva vnitra vlastně zkomplikuje tu komunikaci. Tak nevím, na to mi asi pan ministr odpoví. Uvidíme, rád se to dozvím. Dále se Ministerstvo vnitra obává, že navržená právní úprava povede k ohrožení výkonu agend Ministerstva vnitra i výkonu veřejné správy jako takové, neboť tím fakticky dochází k oddělení eGovernmentu od veřejné správy. Těším se na odpověď, že to tak není. Bude ho tedy řídit Digitální agentura, nebo ho bude řídit kdo, pokud se ministerstvo obává? Dále Ministerstvo vnitra nesouhlasí s konstrukcí, že Digitální a informační agentura bude vykonávat dozor podle zákona o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce a současně jí zřízený podnik bude tyto služby poskytovat. Podle názorů Ministerstva vnitra je takové řešení v rozporu s právem Evropské unie. Tak prosím vás, už to plýtvání zastavte. V souvislosti se zúženým okruhem připomínkových míst, jimž byl návrh zákona zaslán, upozornilo Ministerstvo vnitra na skutečnost, že návrhem jsou přímo dotčeny i další subjekty, které osloveny nebyly. Předkladatelem zvolenou formu připomínkového řízení tedy nepovažuji za vhodnou, neboť nelze vyloučit, že v rámci připomínkového řízení byly zohledněny všechny relevantní aspekty. To skutečně. Namísto toho se v důvodové zprávě a v RIA v zásadě pouze konstatuje, že současný stav nevyhovuje, a vše vyřeší zřízení samostatného ústředního správního úřadu. Určitě budou nová razítka - a to je důležité, protože u nás na Moravě se říká: Dej - nechci říkat to slovo - funkci a on vymyslí razítko. Záměr není uveden do souladu s již existujícími koncepčními materiály v oblasti informačních a komunikačních technologií. Tak měňme štítky na dveřích každé čtyři roky a výsledek pro občana bude jaký? Vůbec, vůbec, ale vůbec žádný. Existuje riziko neúčelně vynaložených nákladů na realizaci první fáze transformace v situaci, kdy nejsou další fáze detailně posouzeny z pohledu jejich realizovatelnosti. Tlak na rychlost legislativního procesu dotčeného zákona toto riziko ještě posiluje.
Jako politik i jako třeba nějaký šéf si můžete vybrat. Myslím si, že bychom tu digitální agenturu měli již teď a věřím, že Sněmovna by ji probrala, měli zřízenou. Já jsem zvolil jiný postup. Samozřejmě tím, jak má každý úřad své povinnosti a řeší spoustu věcí, tak jakákoliv změna v danou chvíli té změny znamená práci navíc. Já si myslím, že důležitý byl výsledek, a ten byl následující: šel do vlády nakonec s jediným rozporem Ministerstva financí. Jinak samozřejmě sekce na Úřadu vlády se nemusí zřizovat tímto způsobem nějakým zákonem, ale to už je jiná věc.
Vnímala jsem přihlášku pana zpravodaje s přednostním právem.
Nechci vůbec přecházet do osobních rovin, jednoznačně. A teď mi řekněte, když zavedete novou agenturu, ta to vyřeší? To je prostě můj názor, který jsem si udělal z toho, co jsem vyčetl v připomínkovém řízení, nic jiného. K tomu nepotřebuji novinové titulky a politické články. To, že vám neděláme práci jednodušší, to je zajímavá poznámka. Tak v první řadě, předkládejte tady kvalitní věci, snažte se o shodu, my vám rozhodně nepotřebujeme tady něco střílet, od toho tady nejsme. My nechceme politikařit, my tady navrhujeme zákony, které pomůžou občanům České republiky. Spíš se podívejte vy, jak se potom k nám chováte, že to, co jsme tady navrhovali my v dubnu, a vy jste nám to tady s výsměchem zabíjeli, tak to vám teď nosí odborníci a vy to teď analyzujete, nezlobte se na mě, ale prostě tohle mi neříkejte, že my vám to neděláme jednodušší. Tak tady noste zákony, které budou prospěšné pro české občany, pro český stát, a my vám tady budeme tleskat.
Já se optám opět pana zpravodaje, zda to přednostní právo stahuje? Ještě jednou zopakuji, že tady padl návrh na prodloužení lhůty na 80 dnů, čímž předpokládám, že je anulován i předchozí návrh paní poslankyně Dostálové, který je tímto překonán.
Nemá smysl zřizovat další úřad, když každý rezort má příslušné odbory. Navíc k tomu má pan Bartoš jako vicepremiér pro digitalizaci zázemí na Úřadu vlády. Proto dáváme návrh na přepracování a také žádáme o prodloužení možnosti jednání ve výborech na 80 dní.
Děkuju. Děkuju za vysvětlení. Ale myslím si, že je to věc diskuse.
Já vás poprosím, jestli byste o tom nechal hlasovat, pokud proti tomuto mému postupu nikdo nevznese námitky.
Já se jenom zeptám, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy? Podrobnou rozpravu tedy končím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat, a garanční výbor se tedy již návrhem zákona nebude zabývat. Budeme pokračovat bodem číslo
Dobrý den, děkuji za slovo. Já myslím, že jsem ten zákon dostatečně odůvodnil v prvním čtení, proto si dnes spíše vyslechnu vás, a děkuju za pozornost.
Děkuji za slovo. Hlavním cílem je umožnit elektronické vytváření kapitálových společností, stejně jako umožnit využívání digitálních nástrojů v průběhu dalšího života společnosti. Na základě upozornění legislativy Poslanecké sněmovny jsem načetl pozměňovací návrh číslo 998, který obsahuje pouze drobné úpravy legislativně technického charakteru, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.
Děkuji vám. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Taťána Malá.
To je ode mě vše, děkuji.
Pan předseda Benda.
Nepopírám, že jsou konzultovány s Ministerstvem spravedlnosti. Jsou v systému, jsou tam řádně zdůvodněny.
Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím.
Já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je nahrán v systému pod číslem 1188, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě.
Ano, děkuji pěkně. Prosím. Ještě někdo jiný se hlásí do podrobné rozpravy? Pan zpravodaj. Prosím.
Děkuji.
Také děkuji. Ještě někdo další do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona? Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu. Budeme pokračovat bodem číslo
Ptám se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? A je tomu tak, hlásí se pan zpravodaj. Prosím, ujměte se slova. Kdo je pro přikázání ústavně-právnímu výboru? A jde nyní o to domluvit se na způsobu hlasování, protože ty návrhy padly tři. Což byl návrh pana ministra Bartoše zkrátit lhůtu o 30 dní a poté návrh pana poslance Nováka. Čili zahajuji hlasování o prodloužení na 80 dní.